Z uvedených důvodů předkládá vláda oběma komorám Parlamentu k vyslovení předchozího souhlasu s tímto návrhem rozhodnutí Rady. Česká vláda nemá k návrhu rozhodnutí Rady žádné výhrady, neboť jde čistě o legislativně technickou reakci na přijetí nových předpisů pro další finanční perspektivu a finanční období. Přijetí návrhu rozhodnutí Rady nebude mít žádný dopad na právní řád a nebude spjato se žádnými přímými důsledky pro státní rozpočet. Staré projekty se dokončí na základě přechodných ustanovení, nové finance již do starých fondů nepůjdou a nové projekty se budou vyhlašovat podle nové úpravy, kterou projedná Evropský parlament.
Děkuji, pane ministře. Já jsem svým rozhodnutím číslo 5 ze dne 13. ledna 2014 tento návrh přikázal k projednání výboru pro evropské záležitosti a stanovil mu k tomu lhůtu do 5. února tohoto roku. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Benešíka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Sněmovny.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Tento tisk, jak říkal pan předseda, byl přikázán výboru pro evropské záležitosti k projednání.
Bylo to nespravedlivé, bylo to sociálně necitlivé a takovýmto způsobem v žádném případě nová vláda postupovat nechce. Tyto zdroje bude samozřejmě vláda hledat zejména v oblasti úspor provozních výdajů a také v oblasti zvýšení výběru daní, zejména pokud jde o omezení daňových úniků.
Dobrá tedy. A prosím, aby se znovu připravil pan poslanec Šincl. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, obracím se na vás s otázkou, kterou nebudete slyšet poprvé, ostatně dnes jste ji tady již slyšel, a ta otázka se týká střetu zájmů.
Děkuji, paní poslankyně.
Děkuji. Vážená paní poslankyně, já se domnívám, že musíme rozlišit dvě věci. založeny v době působnosti této vlády na základě rozhodnutí současné vlády. To není něco, o čem by rozhodovala tato vláda. Jde o to, aby se postupovalo transparentně, aby se organizovaly standardní veřejné soutěže, aby nemohl být stín pochybnosti o tom, že tady vítězí nějaký soukromý zájem před zájmem společnosti a zájmem veřejným. Jsme připraveni se s těmi riziky vypořádat.
Děkuji, pane premiére. A vidím, že paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Prosím.
Jenom vám bohužel musím připomenout hned první tiskovou konferenci, kterou jste měli jako vláda, která se představovala, budoucí koalice, kde pan Babiš prezentoval více svoji firmu Agrofert než zájmy vznikající koalice. Ten slib já beru vážně. Samozřejmě v tuhle chvíli ho musím vzít vážně od vás jako od nového předsedy vlády. Ale vy zas musíte vzít vážně to, že my vás budeme v tomto ohledu samozřejmě velmi hlídat.
My jsme připraveni poslouchat to, co opozice říká, a pokud tam budou relevantní fakta, relevantní informace, tak přirozeně s nimi vláda také bude pracovat tak, abychom prokázali, že hájíme jako celá vládní koalice, jako všechny koaliční strany, jednoznačně zájem občanů České republiky a že tady nejde o upřednostňování jakýchkoli soukromých nebo podnikatelských zájmů. Prostě takto jsme odhodláni postupovat. A teď to neříkám jenom za sociální demokracii, ale chci to tady jasně deklarovat za všechny tři koaliční strany.
Děkuji.
Děkuji vám, paní předsedající. Kybernetická bezpečnost. Tak jak jsem k interpelaci ke zdravotním poplatkům našel jakýsi návod v koaliční smlouvě, tak musím konstatovat, že o kybernetické bezpečnosti jsem v koaliční smlouvě nenašel nic. Předpokládám, že to objevíme ve vládním prohlášení, případně v legislativním plánu vlády, protože stojíme i na této sněmovně před problémem schválit v prvém čtení... Pardon, ne v devadesátce...
Chystáte revizi tzv. dřevěné knihy, jejíž aktuální podoba nahrává velkým dřevařským firmám na úkor státního podniku Lesy České republiky?
Prosím, pane ministře, máte slovo a svých pět minut. Děkuji panu ministrovi a poprosím paní poslankyni, zdali má doplňující otázku. Proto prosím pana poslance Radka Vondráčka, aby přednesl svoji interpelaci, připraví se pan poslanec Adolf Beznoska.
Kdo je proti tomuto návrhu? Končím projednávání bodu 39 a děkuji i panu ministrovi. Budeme pokračovat bodem Paní ministryně, prosím, máte slovo.
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci, čili ten náš nově schválený zákon ve věcech trestních, oproti předchozí právní úpravě podmínky pro povolení průvozu zjednodušuje, takže tuto výhradu nepotřebujeme. Neumožńovala tedy zajistit výkon zbytku trestu nebo celý trest. Odvolání těchto výhrad tedy umožňuje skutečnost, že zde máme nový zákon, který to komplexně upravuje, a již tyto výhrady není nutné mít. Samozřejmě nebudou spojena s žádnými nároky na zvýšení státního rozpočtu. I z tohoto důvodu, ale hlavně z toho důvodu věcného pochopitelně navrhuji, aby vládní návrh byl schválen.
Děkuji, paní ministryně.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně předlohu celkem podrobně popsala.
Děkuji. Závěrečná slova - předpokládám, paní ministryně nemá zájem ani pan zpravodaj, takže nám nezbude nic jiného než přistoupit k hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji. Výslovně je vyloučena oblast vydávání, extradice, předávání trestního řízení a předávání odsouzených osob. Zásadní význam mají definice ústředních orgánů, kde pokud jde o Českou republiku, záleží zde na stadiu trestního řízení, pro jehož účely je o právní pomoc žádáno. Čili Nejvyšší státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti. I na tuto oblast je pamatováno. Smlouva upravuje rovněž řadu důvodů pro odmítnutí právní pomoci. I v této oblasti je respektována oblast ochrany lidských práv a základních svobod a další mezinárodní závazky České republiky. Provádění smlouvy nebude spojeno se zvýšenými dopady na státní rozpočet.
To jsou velmi silná lobby. Jsou tady záměry z operačního programu Životní prostředí na některé spalovny. Jsou tady samozřejmě velká témata, jsou tady témata nevládek, které významným způsobem podporují daleko větší podíl recyklace. To znamená, my se budeme ze všech sil snažit, abychom do září, nejpozději do září tohoto roku, předložili věcný záměr nového zákona o odpadech. To znamená, já bych viděl určitě do září věcný záměr a následně paragrafové znění.
Bude ještě doplňující otázka.
Díky tomu taky ho nepodepsal, ale pouze prodloužil.
Pan poslanec interpeluje pana ministra Andreje Babiše.
Dosud platilo pro všechny ministry. Dnes tady pan premiér v interpelacích sdělil, že vaše lustrační osvědčení chybělo, protože jste jej nedodal. Prosím, připomeňme si, co jste před volbami sliboval voličům: Jasná pravidla pro všechny. Neptám se na soud v Bratislavě a další věci.
Děkuji, pane poslanče.
Dámy a pánové, určitě pravidla jasná pro všechny. A samozřejmě ohledně lustračního osvědčení nebo zákona, podle vyjádření mých právníků já žádné lustrační osvědčení nepotřebuji. A to, že to je nějaký úzus... Úzus není pravidlo. A každý ví, že generál Lorenc skartoval 15 tisíc svazků. To byli ti estébáci, kteří nás terorizovali! To máte velký problém, pane Babiš. Potom jsme slyšeli, jak pan Langoš to prodával. Vždyť existují lidi, kteří mají dvě lustrační osvědčení. Údajně to stálo 250 tisíc. Někteří mají dva, plus a minus. Takže tady je nějaký seznam, nějaká evidence něčeho a za to já mám být diskvalifikován z této společnosti? Já jsem nic neudělal, nic jsem nepodepsal.
Děkuji, pane ministře financí. Já jsem se vás neptal na ten bratislavský soud. Já jsem se vás ptal na tu výjimku. Vždyť je to vaše předvolební heslo. Váš předvolební slib! Vy to můžete nazývat úzusem, ale v této zemi je to jasné pravidlo - že kandidáti na ministra předkládají lustrační osvědčení. Předpokládám tedy, že platí slova pana premiéra Sobotky, a vy jste toto lustrační osvědčení nedodal, nepředložil, panu prezidentovi nebylo posláno. Ještě předtím, než jste usedl do funkce ministra financí, jste jednu výjimku zařídil - v rozporu se svým předvolebním slibem. Výjimku pro sebe. To je pokrytecké chování! Před volbami něco slibuji, ale když jde o mě, po volbách se chovám jinak.
Silná slova. Mladý muž... Je to demagogie. Pan prezident mě jmenoval, dal nějakou podmínku. Nakonec ovládali i státní zástupce a soudy! Justiční mafie. To není nikde. A někteří korupčníci ještě stále sedí v této Poslanecké sněmovně.
Bylo to chybné rozhodnutí, protože OKD nemělo být nikdy privatizováno včetně bytového fondu a bytový fond měl být převeden na města a obce. Bohužel, Vladimír Dlouhý tehdy v roce 1990 nebo 1991 udělal chybné rozhodnutí a Klausova vláda, ve které byla i vaše politická strana, ODS, tehdy zahájila proces privatizace OKD. Ani korunu! Jak je možné, že to policie dodnes nevyšetřuje? To, že to byla tržní cena, potvrdil nejen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale především Evropská komise, která celou tuto transakci zkoumala a konstatovala, že při prodeji menšinového podílu státu v OKD nedošlo k poskytnutí veřejné podpory. Byty byly součástí společnosti OKD od začátku 90. let. Nikdo se o nájemníky nestaral. První vláda, která se začala starat o situaci nájemníků OKD, byla až naše vláda v roce 2004, která jako první stanovila do privatizační smlouvy předkupní právo pro nájemníky bytů OKD. Vláda tehdy zavázala nabyvatele, že nesmí tyto byty OKD prodat nikomu jinému než nájemníkům. A to je trvalá podmínka, která je součástí privatizační smlouvy, a vláda, i tato vláda, musí trvat na tom, aby podmínky privatizační smlouvy z roku 2004 byly plněny a dodrženy. Váš místopředseda strany.
Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Není tomu tak. Nyní tedy dávám slovo poslanci panu Antonínu Seďovi. Prosím, pane poslanče.
Delší dobu se objevují informace o výstavbě dvou distribučních center internetového obchodu Amazon, konkrétně v Brně-Slatině a v Dobrovízi u Prahy. Tyto investice by mohly přinést kolem dvou tisíc nových pracovních míst. Nicméně se v poslední době spekuluje o tom, zda tyto investice vůbec budou, protože se ukázaly problémy s dopravním napojením těchto skladů na dopravní infrastrukturu tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí občanů. Proto se chci zeptat, pane premiére, jak konkrétně přispěje vláda k podpoře této investice.
Děkuji. Nová vláda bude velmi pozorně a pečlivě sledovat všechny zajímavé investory, kteří mají zájem investovat v naší zemi a podpořit tvorbu nových pracovních míst. Problém je v tom, že v minulých letech Česká republika ztratila náskok, který v regionu střední Evropy měla. Já si myslím, že úkolem nové vlády by mělo být právě dát jasný signál těm, kteří chtějí v České republice investovat, že naše země je připravena. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o distribuční centra, tak ona přirozeně mají výrazný dopad na dopravu, na regionální dopravu tam, kde budou zřízena a postavena. Pokud jde o obec Dobrovíz ve středních Čechách, jde o výstavbu obchvatné komunikace, která by odvedla dopravu spojenou s fungováním distribučního centra mimo obec. V obou těchto případech státní instituce nabízejí dohodu, nabízejí určité memorandum, které obsahuje i součinnost státu. Stejně tak se očekává nové jednání zastupitelstva v Brně. Chci vás ujistit, že vláda bude celou věc prostřednictvím příslušných institucí a ministerstev pozorně sledovat. Kdyby to záleželo jen na vůli České republiky, pak mohu říci: Ano, Česká republika je připravena se dohodnout, poskytnout vhodné podmínky. Ale nyní to záleží na rozhodnutí příslušných samospráv. To znamená na zastupitelstvu obce Dobrovíz, záleží to také na rozhodnutí magistrátního zastupitelstva v městě Brně a nyní vláda musí vyčkat na stanovisko samosprávných orgánů.
Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, zda chce doplnit otázkou.
Proč je to tak důležité a proč jsme ten protokol zatím nepodepsali. Cílem dodatkového protokolu je harmonizovat trestní právo hmotné pro účely potírání šíření rasismu a xenofobie na internetu a zlepšit mezinárodní spolupráci v této oblasti.
Prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Kateřinu Konečnou.
Tudíž mi nezbývá nic jiného, než podpořit její projednání na zahraničním výboru.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji i končím. Nikdo nepožaduje. Budeme tedy hlasovat. Jiný návrh nepadl. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Prosím pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se ujal slova.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Změna protokolu byla přijata na 8. zasedání jeho smluvních stran, které se konalo ve dnech 26. listopadu až 7. prosince 2012 v Dauhá v Kataru. Smyslem opatření je přispět ke stabilizaci koncentrace skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by umožnila předejít výrazně negativním dopadům na životní prostředí a obyvatele a snížila tak očekávané výdaje veřejného i soukromého sektoru. Změna Kjótského protokolu v tomto smyslu tedy nebude vyžadovat změnu platné právní úpravy v uvedené oblasti a rovněž nebude mít dopad na státní rozpočet, veřejnou správu, ani podnikovou sféru. Součástí vládního návrhu na přijetí změny protokolu je také návrh na dodatečnou ratifikaci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu přijatého k této úmluvě, původně schválených jako smlouvy vládní.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji, pane předsedo. Co je podstatné, tak nedochází ke změně naší právní soustavy, protože tyto změny jsou plně pokryty stávající legislativou, a nebude to mít ani dopady na státní rozpočet. Já bych si dovolil tento tisk přikázat k projednání výboru zahraničnímu.
Organizační výbor navrhl přikázat k projednání zahraničnímu výboru, stejně tak i pan zpravodaj. Není tomu tak, takže budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám bod
Bude ještě doplňující otázka?
Děkuji za odpověď. V nemocnici Na Homolce proběhla řada nestandardních kroků. Takže i toto se objevuje ve výroční zprávě.
Já si myslím, že to není jen nemocnice. Tady vlastně nikdo nic nekontroluje. Tak já nevím, kdo tu vlastně co kontroluje. A já určitě ze své pozice udělám pro to maximum.
Jsem poslankyní za Moravskoslezský kraj a silně se mě dotýká neutěšená situace nejen horníků, ale celého OKD. Dlouhodobě nikdo neřeší odchody horníků do penze. Ze studií provedených v zahraničí jasně vyplývá, že průměrný věk dožití horníka je v průměru asi 75 let, výrazně nižší než u ostatní populace. Tento průměrný věk je nižší, než je skutečný věk do odchodu do důchodu. Bohužel, zákon o důchodovém pojištění a toto nařízení vlády je časově omezeno. Pokud ne, jak budete tuto situaci řešit, protože otázka horníků, tu považuji za časovanou bombu, která už začala tikat.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Doufám, že jsem vás alespoň trochu uspokojila.
Táži se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Vidím, že chce. Děkuji a nyní dávám slovo panu poslanci Petru Bendlovi, který byl vylosován jako 22., a žádám ho o přednesení ústní interpelace na pana ministra financí Andreje Babiše.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Myslím si, že to je klíčová věc zveřejnit závazky i pohledávky firem, protože i tam se mohou odehrávat věci, které by nemusely být čestné.
Slovo má předseda vlády pan Bohuslav Sobotka.
Děkuji. Vážený pane poslanče, mně je přirozeně ta situace holešovské průmyslové zóny známa z uplynulých let. Je fakt, že tam byly investovány poměrně rozsáhlé veřejné prostředky pro to, aby tato zóna byla připravena na nové investice, a zatím se tam nepodařilo žádného velkého investora získat. Pokud se dnes vláda chce aktivněji věnovat otázce získávání přímých investic a podpory vzniku nových pracovních míst, tak současně také musíme na to navázat rozvoj dopravní infrastruktury.
Prosím, aby se připravila paní poslankyně Němcová.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěl bych vědět, zdali vám osobně vadí a cítíte to jako konflikt zájmu, jestliže ministr financí má pod sebou Finanční analytický útvar, či nikoliv, a zdali s tím hodláte něco dělat, neboť tento útvar má přístup k citlivým informacím konkurentům všech firem, má přístup k informacím, které mohou na trhu mít obrovskou hodnotu, a může být ve významném konfliktu zájmu.
Děkuji.
Děkuji. Pan Babiš nepochybně není první podnikatel, který se dostal takto rychle do vlády na základě výsledků voleb. A tehdy jsme také vedli debaty o tom, jestli tady existuje střet zájmu vzhledem k tomu, že jeho politická strana nominovala ministra vnitra. Čili je to respektování zákonného režimu. Jsem také informován o tom, že pan Andrej Babiš rezignoval na funkce ve statutárních orgánech společnosti, kterou vlastní.